Byly to samé samosprávy, samí politici. Kolik stojí byty? A vy to chcete vrátit zpátky?
S faktickou poznámkou se hlásí pan ministr Kupka.
Já jenom ten plamenný projev na téma Bangladéš vrátím na zem. My bychom rádi, abychom se nedostali za Lesotho, a to reálně hrozí v okamžiku, kdy dojde k rozvrácení stavební správy. Opřel jste se tady do samospráv, do starostů. Podívejte se na to, jaké důvěře se právě starostové a samosprávy na místní úrovni těší. Urážky tohoto typu sem nepatří. Problém často nastává tam, kde se dramaticky komplikuje stavební činnost, kdy jde o složitější projekty a kdy tohle musíme dobře vyřešit. Útoky tohoto typu jsou hloupé a vás jenom shazují.
Další faktická poznámka, paní poslankyně Peštová. Jinak eviduji přihlášku s přednostním právem pana ministra Bartoška a znovu pana předsedy Fialy. Paní poslankyně, máte slovo.
Já vám děkuji za slovo. Ale starostové nikdy žádnou pravomoc neměli. Oni si neustále pletou to, co je přenesená působnost. A to je celý ten problém, který tady je.
Děkuji. Dneska všichni víme, že to dobře nebylo. Nic mezi tím není.
Já bych chtěl jenom stručně reagovat na paní poslankyni Peštovou, která nás tady poučovala, jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou a přenesenou působností.
Děkuju pěkně. Jestli se chce pan Fiala přihlásit k faktické poznámce, může tak učinit, ale v tuhle chvíli k faktické poznámce pan poslanec Bureš.
Nevím, jak dlouho ona působila v samosprávě. Mně na tom vadí to, že tehdejší ministryně Dostálová si udělala roadshow po České republice, objížděla kraje, vysvětlovala, zájem, a poslouchala nás starosty, kteří jsme k tomu dávali svoje připomínky a svoje podněty. A z toho, co nám naslibovala, a z toho, co od nás slyšela, najednou bylo úplně něco jiného, ale obráceně něco jiného.
Jenom přečtu pořadí faktických poznámek. Čili já poprosím prvního, pana poslance Lochmana. Pane poslanče, máte dvě minuty.
Pěkné dopoledne, vážení kolegové. To je přece neuvěřitelné! To je ten celý problém.
Paní poslankyně, máte slovo a dvě minuty.
Já bych ráda zareagovala na svého předřečníka. Prosím vás, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, neurážejte mě. Samospráva tu moc nikdy neměla, tu pravomoc. Vždycky je to pravomoc státní správy a přenesená působnost je přenesená působnost.
Děkuju pěkně. Připraví se paní poslankyně Kovářová, následuje pan poslanec Lochman a pan poslanec Kupka. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Jeden úřad, kam přijde a bude s nimi komunikovat, co je potřeba. Ale například samozřejmě ty další aktivity v oblasti památek už by byly integrovány pod stavební úřad. Stejně tak to bylo se životním prostředím. To znamená, že pokud se dotčený orgán nevyjádří v určitém čase, tak se to bere tak, že souhlasí. Nicméně samozřejmě tím, že jsme ten nový stavební zákon integrovali, ty dotčené orgány, tak ta závazná stanoviska s tou fikcí vlastně významně odpadnou. Na to samozřejmě je potřeba určitě více času a je potřeba samostatné vyjádření a tak dále, ale abychom skutečně u těch jednodušších staveb, u těch běžných staveb, abychom tomu stavebníkovi nabídli se všemi těmi procesy, které jsou, že do 30 dnů bude vědět, jak na tom je, zda dostane stavební povolení. Ale když stát nedodržuje lhůty vůči občanům, tak se vlastně neděje nic, nic se neděje. Proto to dodržování lhůt je zcela zásadní. Každý, kdo něco stavěl, tak ví, že první instance byla na obci, došlo k odvolání, dostalo se to na krajský úřad a krajský úřad to pro nějakou formální blbovinu vrátil zase zpět na tu první instanci a takhle se to tam vesele pinkalo třeba i několik let. Máme tedy apelační princip. Tady jsou dva lidé, tři lidé, jeden člověk a tak dále, takhle jsou rozděleny stavební úřady a na krajském úřadě pracuje deset lidí. Ani na tom kraji nemůže nikdo jiný přijít pomoct a pořád to bude vyřizovat těch deset lidí. Možná bychom se mohli tady zabývat i tím, jak na to nahlížejí jednotlivé stavební firmy. To všechno jsou ovšem problémy, o kterých my jsme věděli, protože jsme to opravdu velmi intenzivně komunikovali, a nový stavební zákon to řeší. Naléhavou potřebu změny stavebního zákona ovšem vnímá i veřejnost. To je úplný nesmysl. To znamená, tady vidíte, že skutečně to jsou úplně liché argumenty, protože žádné nové stavby nikdy nebudou.
Důležitá je totiž bezinfekčnost. To samé, co pro očkované, platí i pro testované či ty, kdo nemoc prodělali. Samotné absolvování očkovací dávky nemůže být jedinou podmínkou. Nejvyšší správní soud například minulý rok zrušil opatření resortu zdravotnictví z důvodu, že Vojtěchův úřad v květnu 2021 nezařadil do nabídky možností, jak dokázat bezinfekčnost pro vstup do vnitřních prostor, výsledky testů na protilátky. Tím navazuji na názor řady právníků, že jakékoliv opatření, které by poskytovalo výhody pouze očkovaným osobám, by bylo diskriminační a v kontextu dosavadní judikatury by bylo pravděpodobně shledáno jako nezákonné. Hnutí SPD prosazuje dobrovolné očkování bez diskriminace neočkovaných. Kdo se chce očkovat, ať se očkuje, kdo nechce, ať není v žádném případě diskriminován. Odmítáme dělení společnosti na očkované a neočkované, jelikož řada občanů se nechce očkovat například ze zdravotních důvodů nebo z důvodu, že mají protilátky. Navíc podle odborníků těmto osobám by další vakcinace mohla ublížit. Stát by zároveň měl tedy tyto testy na protilátky nejen plně hradit, ale také uznávat. Naším cílem je návrat všech občanů do normálního života. V souvislosti s koronavirovou pandemií musíme zabezpečit ohroženým skupinám, seniorům, zdravotně postiženým a podobně veškerou možnou dostupnou zdravotní péči. Ostatním občanům umožněme návrat do běžného předcovidového života. Pokud chceme v praxi kvalitně řídit a rozhodovat, je dobré zohlednit všechny aspekty s rozhodnutím související. Umění politiků je vydat takové rozhodnutí, které bude vyhovovat všem, respektive většině zastoupených stran. Jiná, složitější situace je v období krize nebo pandemie. Politici vydávají rozhodnutí primárně s cílem eliminace rizik, s cílem odvrácení hrozby pandemie. V krizových situacích může hrozba poškodit kohokoli, a proto by měla být rozhodující jednotná a jasná. Tímto se dostáváme k podstatě problému, a to jsou rozhodnutí vlády v souvislosti s pandemií covid-19, která rozdělují občany na dvě kategorie, a to očkovaní a neočkovaní. Pandemie trvá již dlouho. Hodně lidí je z této situace unavených, frustrovaných, nešťastných a zklamaných. Mnohokrát pozorujeme, že společnost je jako natlakovaný papiňák. Stačí malá jiskra a neštěstí je na světě. Demokracie má různé podoby. Návrhy na povinné očkování, respektive vydávání opatření, která rozdělují společnost na skupiny očkovaní-neočkovaní jenom vyostřují dosavadní konflikty mezi lidmi a zcela zbytečně vytváří napětí ve společnosti. Politici ale musejí umět také lidi přesvědčit, získat na svou stranu. Přesvědčovat lidi bychom měli na základě relevantních informací, argumentů, vysvětlit podstatu problému a uvést logické argumenty. Nepenalizujme lidi pro jejich jiné přesvědčení. Svůj názor si vytvořili z informací, které měli k dispozici, vycházeli z vlastních dosavadních zkušeností. Není to jejich problém, že vidí věci jinak. Je to problém politiků - nedokázali lidi přesvědčit, neuměli jim předložit takové argumenty, na jejichž základě by svůj postoj změnili. Sami ale nevíme, která z těchto skupin má vlastně pravdu. I názory na očkování se v různých zemích na světě odlišují. Některé země stanovují povinnost očkování pro starší občany, pracovníky veřejného sektoru, zdravotníky, policisty, zaměstnance v dopravě. Různé přehledové tabulky lze snadno dohledat na internetu. V řadě zemí už dochází k rozvolnění opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií a návratu k normálnímu životu. Tento názor zastáváme i my v hnutí SPD. Britská zkušenost naznačuje, že když budou mít lidí dostatek informací, mnohem lépe se zorientují, jestli očkování, nebo ne, očkování ano, nebo ne, nakolik to chrání, jaké mohou být nežádoucí účinky. Neočkovaní považují mediální kampaně za informačně nevyvážené a cílené propagaci nechat se očkovat. Vraťme se tedy ve svém rozhodování o tom, jak budeme postupovat s pandemií, k této myšlence. Hledejme řešení, které bude platné pro všechny. Postupujme jednotně tak, aby se nikdo rozhodnutím necítil být diskriminovaný jenom proto, že má svůj svobodný názor. Teď bych si ještě dovolil vás seznámit s otevřeným dopisem studentů lékařských fakult k současné situaci. "Vážený pane ministře, jako studenti lékařských fakult se na vás obracíme se dvěma závažnými tématy, která jsou v současné době velkou obavou značné části obyvatel České republiky. Chceme také uvést, že v případě schvalování nových léčiv platí princip předběžné opatrnosti. Nelze zde aplikovat presumpci neviny. Již nyní však existuje celá řada studií, které deklarovanou bezpečnost těchto vakcín vyvrací. Při výuce na lékařských fakultách jsme vedeni k tomu, abychom všechny laboratorní nálezy posuzovali v souvislosti s celkovým klinickým stavem pacienta. Pozastavujeme se také nad tím, že hromadná očkování jsou prováděna v naprosto nevhodných prostředích - nádražní budovy nebo obchodní střediska. Očkování by měl ideálně provádět ve své ordinaci praktický lékař, který nejlépe zná anamnézu a aktuální stav očkovaného. Dále bychom také připomněli jeden ze základních epidemiologických principů, a sice zásadu, že očkování se neprovádí v období probíhající epidemie. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat. Úmluva o lidských právech a biomedicíně jako ratifikovaná mezinárodní smlouva má dle čl. 10 Ústavy České republiky přednost při aplikaci před běžnými zákony země. Pokud je český zákon v rozporu s Úmluvou, zákon se neaplikuje a použije se Úmluva. Pokud bychom se nechali očkovat, náš souhlas s tímto zákrokem by nemohl být ani svobodný, ani informovaný a jednali bychom výhradně pod společenským nátlakem. Bylo nám vždy kladeno na srdce, abychom ke každému pacientovi přistupovali individuálně s upuštěním od paternalistického přístupu. Bohužel vidíme, jak jsou výše uvedené etické principy pošlapávány. Vzniklo několik deklarací, pod které se podepsaly tisíce lidí. Jsme přesvědčeni, že svobodná a otevřená akademická diskuse je nezbytná pro pravdivé vědecké poznání. Každý den jsme svědky toho, jak jsou hlasy odborníků v odborné veřejnosti v médiích a na sociálních sítích umlčovány jen proto, že si dovolí vyslovit jiný názor než ten oficiální. Z toho důvodu jsme přesvědčeni, že předkládaná oficiální stanoviska nemohou být výsledkem adekvátní odborné diskuse. Pro společnost je velmi nezdravé, pokud se rozděluje na dvě skupiny. V současné době je to rozdělení na očkované a neočkované. To opět vyvolává obtíže při hledání pravdivého vědeckého poznání. Podstatná část populace podstoupila vakcinaci nikoliv z důvodů zdravotních, ale spíše ze sociálních a existenčních. Mnoho našich spolužáků se nechalo očkovat již v lednu a únoru minulého roku v době, kdy pomáhali na covidových odděleních. Neočkovaní lidé nebo ti, kterým vypršel očkovací certifikát, stále nemohou navštívit restaurace, sportovní zařízení, jít si zalyžovat, poslechnout si koncert či se nechat ostříhat. To je pro nás zcela nepřijatelné a vyzýváme vás k urychlenému zrušení diskriminace občanů na základě jejich svobodného rozhodnutí nepodstoupit medicínský zákrok podmínečně schválenou vakcínou. Chybí nám také jakékoli racionální vysvětlení, proč jedinec s negativním PCR testem nemůže navštívit výše zmíněná místa. Domníváme se tedy, že toto aktuálně platné opatření jako jedno z mnoha je pouhým nástrojem, jak donutit občany podstoupit vakcinaci. Lze registrovat, že od jara 2020, kdy byla stanovena hlavní strategie v boji s pandemií pomocí protiepidemických opatření a vakcinace, se rezignovalo na nalézání léčebných postupů například již registrovanými bezpečnými léky. Jednou z nich je prostá prevence, na kterou se z našeho pohledu úplně zapomnělo. V počátku pandemie jsme mohli slýchat argumenty, že na prevenci není čas, avšak ani po dvou letech se v tomto ohledu nic nezměnilo. Také vás žádáme, abyste se vyjádřil k jednotlivým bodům tohoto dopisu. Jsme otevřeni novým informacím a ochotni změnit názor na základě věcných argumentů a jasných dat. Snažíme se uplatňovat znalosti tak, jak nás to učí na lékařských fakultách. Na závěr bychom také připomněli, že primárním cílem nás studentů je především příprava na naše budoucí povolání. V důsledku nynější situace jsme ovšem nuceni místo studia apelovat na vás jakožto ministra zdravotnictví o navrácení se k původní myšlence medicíny, a tou je primum non nocere, protože kdo jiný než ministr zdravotnictví by měl mít tuto myšlenku obzvláště na paměti. Děkujeme vám předem za možnost přehodnocení vašich stanovisek a umožnění vzájemné diskuse. A prosím o zařazení tohoto bodu s názvem Informace vlády o ukončení restrikcí a dělení společnosti na dvě kategorie na dnes po již pevně zařazených bodech.
Další řádně přihlášený s návrhem na úpravu schůze je pan poslanec Patrik Nacher.
Dámy a pánové, mám tady druhý bod. Já jsem tam v opozici, jsem v opozici i tady, i přesto to navrhuji já, i když bych měl mít teoreticky zájem na tom, aby se v tom máchala současná koalice v Praze. Takže bych poprosil poslance hnutí STAN, TOP 09, KDU-ČSL, kteří jsou v koalici v Praze, jestli by tento bod mohli podpořit. O co jde? Tahleta tematika se týká zejména hlavně města Prahy, v menší míře Karlových Varů, možná jsem něco slyšel v Brně a možná Český Krumlov. Rozumím tomu, že mimo Prahu to ty lidi a poslance třeba tak nezajímá, ale pražské poslance napříč politickým spektrem by to zajímat mělo.
Děkuji za přečtení návrhu. Nyní vystoupí k pořadu schůze pan poslanec Radek Vondráček, připraví se Berenika Peštová. Prosím, pane poslanče.
Včera na něj málem došlo. Myslím si, že se stal takovou vedlejší nechtěnou obětí toho, co se tady včera ve Sněmovně dělo.
Rádi bychom se nejprve vyjádřili k novele pandemického zákona a také k pandemickému zákonu jako takovému. Zde chceme odkázat na otevřenou výzvu poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a senátorům Senátu Parlamentu České republiky, ve které se právníci z institutu Pro Libertate vyjádřili k celé výše zmiňované problematice. Proto vás, pane ministře, žádáme, abyste jakožto člen koaličního uskupení SPOLU, které ještě před volbami deklarovalo, že svoboda a práva občanů jsou na první místě, hlasoval proti přijetí této novely. Také vás žádáme, abyste v tomto smyslu apeloval i na ostatní členy vlády. Věková kategorie, do které spadají studenti vysokých a středních škol, ale není z epidemiologického hlediska hrozbou pro zahlcení zdravotního systému. Stejně tak očkování posilující dávkou pro všechny starší 12 let postrádá dle našeho názoru racionalitu a není podloženo empirickými daty dle standardů medicíny založené na důkazech. Netušíme, jaké důvody vás vedly ke schválení očkování posilující dávkou dětí starších 12 let. Dle dostupných dat snižuje vakcinace riziko závažného průběhu onemocnění, nezabraňuje však nákaze. Vakcinace v prvních měsících po aplikaci riziko nákazy sice snižuje, ale po šesti měsících ochrana proti infekci významně klesá. U očkovaného však dochází k rychlejšímu poklesu virové nálože a může tak být infekční kratší dobu. Varianta omikron obchází postvakcinační imunitu ještě zřetelněji než varianta delta. Vakcinace bohužel neposkytuje slibovanou bezinfekčnost, a tak nemůže být považována za efektivní nástroj prevence přenosu onemocnění mezi osobami. Postrádáme fakty podložená odůvodnění, proč není na stejnou úroveň jako očkování pokládáno prodělané onemocnění nebo přítomnost protilátek. V současnosti je publikováno více než 140 studií v renomovaných časopisech po celém světě, ze kterých vyplývá, že postinfekční imunita je superiorní nebo srovnatelná s tou postvakcinační. Nacházíme se tedy v situaci, že i přesto, že lidé mají vysoké hladiny protilátek, nemůžou se společensky realizovat. Je tak známo, že očkovat se bez předchozího zjištění hladiny protilátek může být i nebezpečné. V porovnání s chřipkovou vakcínou je výskyt těchto nežádoucích událostí ve věkové kategorii 12 až 65 let téměř 290krát vyšší. Avšak tento signál je velmi silný a nelze jej dle našeho názoru ignorovat. Také bychom rádi poukázali na data z oficiálních dokumentů společnosti Pfizer, která byla získána ze soudního příkazu FOIA. Dokument se jmenuje Kumulativní analýza postautorizačních vedlejších účinků vakcíny. Uvádí přes 1 200 úmrtí a 42 085 hlášení o nežádoucích účincích o podání vakcíny společnosti Pfizer a BioNTech. Již v tomto dokumentu je možno pozorovat výskyt nežádoucích účinků. Možný důvod tohoto opomenutí je podezření na špatné metodologické praktiky při třetí fázi klinické studie. Evropská léková agentura varuje před opakovanými boostery, které mohou unavit imunitní systém. Z uvedeného vyplývá naše oprávněná obava, že rizika vakcinace naší věkové kategorie převažují nad jejími benefity.
Je to rozšiřování možností, které má řešit finanční arbitr jako mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Ano, jinak to řeší finanční arbitr, jinak to řeší ombudsman České asociace pojišťoven. Dva různé orgány! My jsme právě v této situaci a já doufám, že jak opozice, tak koalice chce v tomhle případě pomoci spotřebitelům. "Tento stav rozhodně nepřispívá k jednoznačnému pochopení spotřebitelem, jak má při řešení svých sporů s poskytovali služeb na finančním trhu postupovat, jakož ani k právní jistotě v této oblasti ochrany spotřebitele. Navržené řešení stávajícího stavu považuje vláda..." Prosím o klid! "Navržené řešení stávajícího stavu považuje vláda za systémové a pro danou oblast všeobecně prospěšné."
Pane poslanče, já jsem byl ze začátku řízení mírný, já fakt nechci, aby se tady z toho stávala diskuse. Pouze pro pořádek.
Když je TOP 09 ve vládě a opozice dělá obstrukce, je to prý ohrožení demokracie.
Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi navrhnout mimořádný bod na dnešní jednání Sněmovny, a to s názvem Informace vlády o ukončení restrikcí a dělení společnosti na dvě kategorie. Tím se oficiálně přihlásily k tomu, že se lidé začali dělit na dvě skupiny.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím eviduji dva poslance s náhradní kartou, s kartou číslo 27 dnes bude hlasovat pan poslanec Robert Stržínek a s kartou 35 pan poslanec Karel Smetana. Kolegyně, kolegové, já vás prosím částečně o ztišení, aby bylo rozumět, co říkám. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů podle schváleného pořadu schůze. Každopádně eviduji nyní tři přihlášky k pořadu schůze, a to v pořadí: nejprve paní poslankyně Alena Schillerová, potom pan poslanec Jan Jakob a potom pan poslanec Karel Havlíček. Požádám tedy paní předsedkyni Alenu Schillerovou o vystoupení k pořadu schůze. Vzhledem k tomu, že nevidím rozpor s tímto návrhem, tak to vezmu jako jeden bod potvrzení těchto předsedů. Žádám o to jak vás, tak všechny ostatní.